Prosím pana poslance Chalupu.
Jsem rád, že tady předřečník řekl, že chrání daňové poplatníky. Ale ten daňový poplatník ve volbách o něčem rozhodl a znova rozhodne. Jako kde berete tu nechci říct drzost, ale odvahu mluvit za občany této země?
Vy říkáte ano, to tady nikdy nebylo, to se tady nikdy neodehrálo. Ale to byla právě ta chyba! A vám to tak strašně vadí, tak zuřivě to personifikujete a použijete.
Prostřednictvím pana předsedajícího oběma předřečníkům. Já vám to přece neberu. A vaše výsledky jsou skutečně viditelné. Chápu, že se prostě cítíte hrdi na tyhle výsledky. Ale protože jsou na úkor jiných daňových poplatníků, z nichž část zastupujeme my, tak proto o tom mluvím. Já si neosobuji právo mluvit za celou veřejnost. To říkal váš pan předseda klubu, pan předseda Faltýnek, že česká veřejnost. Tato část veřejnosti nepochybuje o tom, že hnutí ANO tuneluje veřejné rozpočty ve prospěch bilance Agrofertu, a my se tomu bráníme. To je prostě systémový problém.
Pan předseda Kalousek tady hovoří o vytunelované Lovochemii. Ano, v naší zemi zůstalo spousta vytunelovaných firem, pane kolego prostřednictvím pana předsedy Sněmovny. Ale určitě to nebyla Lovochemie, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Ta firma funguje, zaměstnává lidi, platí daně.
Mám žádost o vaše odhlášení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro usnesení, že Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s usnesením tak, jak bylo přečteno, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Kdo je proti? Konstatuji, že i s tímto usnesením byl vysloven souhlas a všechny přednesené návrhy usnesení byly schváleny. Otevírám další bod dnešního jednání. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, ujměte se slova.
A všichni víme určitě, o čem hovořím. Stanovisko bude mít omezenou platnost pět let a bude jedním z podkladů pro vydání v navazujících řízeních vydání rozhodnutí, v tomto případě to bude stavební povolení. Součástí návrhu zákona je i návrh nařízení vlády, který bude v případě schválení návrhu zákona předložen vládě. A určitě jste dnes zachytili zprávu, že pan premiér korunoval to dlouhodobé úsilí dnes dohodou s předsedou Evropské komise panem Junckerem.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Dnešní jednání bychom zahájili body z bloku třetích čtení, u kterých máme splněny zákonné lhůty. Pan poslanec Klán.
Děkuji za slovo.
Kolegyně, kolegové, já prosím o klid, abychom všichni slyšeli pana poslance Klána.
Nejedná se o zákon. Jedná se o volbu členů komise. Dříve to nestihneme. Tam je ta zákonná lhůta. Potom vyhlásím, jakmile bude navolena tato komise, tak vyhlásím lhůtu na podávání na předsedu této komise. Pouze do 20.15, tak abyste o tom věděli. Děkuji.
Kolegyně, kolegové, já opravdu prosím o klid.
Navrhuji zařadit na program, nikoliv pevné zařazení.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
Já bych chtěl požádat o zařazení dvou bodů na program této schůze.
Zeptám se, zda chtějí pauzu. Potřebujete pauzu na poradu? Tak prosím, zda by se toho někdo ujal.
Anebo... Čili pokud je s tím souhlas, děkuji, tak bych si dovolil navrhnout jednání Poslanecké sněmovny po 19. hodině, abychom mohli jednat, hlasovat meritorně o všech záležitostech.
Abych to trošku oživil, tak aby to bylo správné, tak to musí být jménem dvou poslaneckých klubů. To tady často nebývá .
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. To jsou volby vyšetřovací komise. Kdo je proti?
Byl jsem ubezpečen, že nikoliv. Navíc v tomto směru je obrovský, nebo velký podíl nejtěžší nákladní dopravy - z jednoho prostého důvodu. Bohužel dneska jeden z klíčových středoevropských dopravních koridorů vede vnitřním městem. A moc bych vás vyzval, protože v Praze skutečně, a vy už jste něco o tom slyšeli, já nejsem příznivec nějakých póz, protože zakazovat někam dopravu, když nemám náhradu, na to nedoplatí jenom dopravci, to by bylo to nejmenší, ale mohlo by to položit firmy. Nestalo se tak a sám vím, co si asi můžou pražské samosprávy dovolit a co si nemůžou dovolit. Já bych si vás dovolil, není to agresivní, není to útočné usnesení, kterým vás tady chci deklasovat. Samozřejmě bych jich mohl napsat celou řadu jiných, celou řadu tvrdších, kde bych se dotýkal i toho, kdo za tuto situaci může.
Zaznělo tady, a myslím, že celkem jednoznačně správně, že z toho vypadly stavby, jako je Pražský okruh, které jsou naprosto důležité a naprosto klíčové. Poslancům Martinu Kolovratníkovi a Davidu Kasalovi, oba hnutí ANO, se podařilo prosadit zařazení atd. Ale prosím pěkně, samo hnutí ANO potom zpochybňuje, jakým způsobem ty stavby byly vybírány, jestli to skutečně bylo na základě lobbingu jednotlivých poslanců, anebo na základě těch kritérií, která tady říkal pan ministr Brabec. To znamená, kde vznikla chyba. Tohleto měl říct skutečně ministr Brabec před těmi dvěma lety. Jak už říkal pan poslanec Laudát, TOP 09 tento zákon se skřípěním zubů podpoří. Víme, že se pohybujeme na hraně. Já vám děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře... Poslouchal jsem velice pozorně vaše úvodní slovo... Poslouchal jsem velice pozorně vaše úvodní slovo a musím říct, že to byl velice dobrý projev krizového manažera, který přesně ví, co to způsobilo, přesně ví, jaké kroky učinit, a přesně ví, kdy ty kroky učinit a jak je realizovat. Nejenom v této sněmovně zaznívala už dlouhou dobu slova o problémech s dopravními stavbami v rámci projednávání EIA. Zaznívala tak tato slova i na krajích, kterých se to markantně týká. Můj Moravskoslezský kraj patří mezi postižené regiony. Tady si dovolím politicky nekorektní vsuvku. Tyto peníze již se v životě v našem rozpočtu neobjeví. Toto neumětelské rozhodnutí od zeleného stolu bez jakýchkoli argumentů nás stálo miliardy a stálo taky při zahájení těchto problémů s EIA. Protože většina těch staveb, o kterých se dnes bavíme, jsou stavby, které již dávno mohly být dokončeny a nespadly by pod tento režim Evropské unie. Zase nebylo činěno ze strany obou ministerstev nic. Až na březnovou žádost, již zoufalou, bylo reagováno ze strany Ministerstva životního prostředí. Tato pravidla ministerstvo dle mého názoru dluží krajům a mělo by je velice urychleně začít dávat ve známost, protože toto jsou pravidla, která jsou schopna posunout tuto problematiku plošně dále. To jsou ty zákony předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie. Byl bych velice mile překvapen, kdyby mně pan ministr řekl, že již jsou vydávána.
Tolik asi ve velmi stručné reakci, protože samozřejmě právní argumenty bychom tady mohli vznášet o protiústavnosti. To je skutečně na něm a do toho já nechci zasahovat. Mám to takto v obecné rovině. Ale jak už jsem zmínil před chvílí, není správné, aby v 8.05 ministr podepisoval správní rozhodnutí za stát a Českou republiku a v 8.10 dával pokyn managementu své firmy, které veřejné zakázky se má zúčastnit a o jaku státní dotaci nebo investiční pobídku má požádat. To skutečně pokládám za nepřijatelné a za kolosální střet zájmu soukromého a veřejného. Já nevidím důvod, pokud v Rakousku tato úprava platí, proč by nemohla platit také v České republice. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji Plíškovi.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Měl jsem dva předřečníky. Mrzí mě od něj, že používá jako právník některé věty, kdy uvádí a hovoří o činnosti s odkazem na Ústavu, když přece prosté vlastnictví není činnost. Toto není činnost a nemělo by to být zaměňováno. Pak tady bylo zmíněno Chorvatsko. Oni na to mají zákonný rámec, jak má takový člověk postupovat. Nám tento institut chybí, a kdybychom přijali tuto právní úpravu, tak by to bylo plácnutí do vody. Já bych rád dostal tu debatu zpátky na koleje, kde byla, i když samozřejmě já jsem s naším panem předsedou klubu nekoordinoval příspěvek a on část těch argumentů, které jsem chtěl použít, použil dříve. V tomto konkrétním okamžiku kopeme za stejnou věc, pane ministře. Máme stejný zájem, aby se projednávalo to podstatné. A teď - co se stalo. Z ničeho nic z toho všeho máme lex Babiš. To dobré a užitečné se nám vytrácí. Podařilo se mi nesmát a budu pokračovat ve vážném tónu.
A tady máme časový prostor, abychom se snažili vylepšit to stávající, co máme nyní ke schválení, co máme odhlasovat. Asi chápete, co tím chci říci. Že podporuji návrh kolegy Plíška. Tady se hodně mluví o tom kontrolním orgánu. A to jsou podle mého názoru velmi závažné věci. Myslím si, že je to velmi správný náhled na tu věc, protože na jedné straně když někdo nějaké peníze chce, tak by je neměl na druhé straně vydávat. Jestli to udělá ze svého zisku, prosím, je to jeho. Já jsem přesvědčen o tom, že by to bylo velmi prospěšné a že bychom se tímto tiskem měli zabývat ještě více, hlouběji a podrobněji.
Také děkuji. Zeptám se pana ministra na závěrečné slovo. A ještě je tady pan zpravodaj Koníček? V tom případě budeme hlasovat. Nejprve bychom hlasovali o návrhu, který přednesl pan poslanec Plíšek, a to je návrh na opakování druhého čtení. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Za deváté návrh D. A za desáté návrh zákona jako celek.
Děkuji, pane zpravodaji. Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k proceduře. Zahájím hlasování. Návrh procedury byl přijat a prosím tedy první pozměňovací návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh by byl přijat, ale mám zde žádost pana ministra...
Já se omlouvám. Já jsem pochybil ve svém stanovisku. Avizoval jsem neutrální, teď jsem řekl souhlasné. Nerad bych někoho uvedl v omyl. To znamená, stanovisko neutrální.
Beru to jako námitku pana ministra proti průběhu hlasování. O té nechám hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Budeme tedy opakovat hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Tento návrh byl přijat. Další prosím. Návrh byl přijat. Další prosím.
Děkuji.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Ano, můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Zahájil jsem hlasování číslo 96 a ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Pan kolega
Dámy a pánové, nechci zpochybnit hlasování, nicméně v hlasování číslo 63 a v hlasování číslo 64 mám na sjetině, že jsem hlasoval pro. Omlouvám se, jen pro stenozáznam.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Za druhé zvýšit právní jistotu účastníků správních řízení a za třetí reakce na aktuální judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu České republiky. V průběhu projednání před druhým čtením předmětného zákona v hospodářském výboru, který byl určen jako výbor garanční, byl předložen jeden pozměňovací návrh. Odůvodnění návrhu vychází ze skutečnosti, že nový zákon o zadávání veřejných zakázek možnost uložení zákazu plnění již neupravuje. Dále návrh upravuje pravidla legálního přístupu úřadu do základních registrů vedených Ministerstvem vnitra. Návrh na zamítnutí návrhu zákona též podán nebyl. S ohledem na výše uvedené se jeví jako žádoucí předloženou novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže podpořit ve znění navrženém hospodářským výborem.
Děkuji panu ministru Janu Mládkovi a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Prosím, pane zpravodaji, seznamte nás s procedurou hlasování, poté budete přednášet jednotlivé návrhy a vyjadřovat se k nim. Prosím, pane zpravodaji.
Za prvé, legislativně technické úpravy nebyly ve třetím čtení žádné předloženy, takže o nich hlasovat nebudeme.
Děkuji. Má někdo výhradu k proceduře hlasování? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat, budeme se tou procedurou řídit. Já vás nejdřív odhlásím na požadavek z pléna, požádám vás o novou registraci. Návrh byl přijat.
Já vám také děkuji. Eviduji dvě přihlášky s přednostním právem. První pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Černoch.
Tak jestli jsem dobře pochopil slova svého předřečníka, tak je to taková nabídka, že by tu vládní koalici doplnili, že se s vámi klidně když tak domluví. Pak ten výsledek je prostě jiný a jednoznačný.
Prosím, paní poslankyně.
Já jen krátce. Já tedy musím říci, že měsíc uplynul a pan ministr nezašel ani na náš klub, aby se s námi snažil domluvit. A o tom to je a my to všichni víme. Takže pan ministr neudělal žádné kroky pro to, aby nás přesvědčil o kvalitě tohoto zákona.
Nyní s přednostním právem pan předseda Černoch, připraví se pan předseda Kováčik.
Děkuji za slovo. Také my jsme věděli, pane ministře, o čem hlasujeme. Náš názor je takový, že my ten návrh zákona nepodpoříme.
Já vám děkuji. Každopádně bych vás chtěl požádat, abyste nepoužíval takové expresivní výrazy.
Děkuji za slovo. Ale nebojte se, já nebudu používat expresivní výrazy. Především chci říci, že náš klub neměl úplně jednotný názor na výsledné hlasování.